Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.
Vážený pane ministerský předsedo, vládní koalice odmítla v minulých dnech transparentní debatu na téma cenzura a vládní propaganda v České republice. Prohlasovala si to svou většinou. Využívám tedy svého omezeného prostoru v rámci interpelací a chtěl bych vám říct, že česká veřejnost je velmi, velmi znepokojena jednotlivými kroky vlády, která začíná závažným způsobem zneužívat pojmu dezinformace a pod pláštíkem boje proti hybridním hrozbám realizuje opatření ohrožující svobodu slova v České republice a nepokrytě a za peníze daňových poplatníků se snaží manipulovat s veřejným míněním ve svůj prospěch a proti demokraticky zvolené parlamentní menšině. Jinými slovy, znovu se zrodila vládní propaganda, ohání se slovem dezinformace, a přitom se snaží jen potlačit pro ně nepříjemné informace. Podle vysvětlení ředitele KRIT pana Honáska je KRIT ale součástí celku, který je řízen z úřadu vlády vládním zmocněncem, a na jednotlivých ministerstvech již vznikají jednotlivá konkrétní oddělení. Vládní koalice odmítla tuto debatu, a já se proto ptám vás: Kdo a kdy rozhodl o zřízení tohoto celého systému? Jaké je jeho personální složení? O kolik lidí se jedná? Jsou to lidé na plný pracovní úvazek pod služební zákonem, nebo externisté? Jak jsou vybíráni? Jak jsou v této souvislosti účelně vynakládány veřejné prostředky? Z čeho je celý tento boj s dezinformacemi placen? Mají být utraceny miliony korun za média, za neziskové organizace a tak dále?
Než dorazí k pultíku, načtu ještě dvě omluvy. Pane premiére, máte slovo.
Vážený pane poslanče, nejprve jednoduché konstatování. Jsou to velmi silná tvrzení a očekávám od vás, že je také prokážete. Myslím si, že takovou debatu skutečně musíme vést, protože dezinformace se staly velkým problémem, a je potřeba se jimi a tou debatou o tom, co znamenají, co přinášejí, je potřeba se tím určitě zabývat. Nic takového se samozřejmě neděje. Nebo dopisy, které hnutí ANO rozesílá svým příznivcům, kde varuje před domnělými kroky vlády, a slibuje, že před nimi občany zachrání. Ale jediný způsob, jak takovým dezinformacím čelíme, a to tady chci třikrát zdůraznit, je, že se proti nim ohradíme a že přinášíme fakta a pravdu. Mě tady jenom napadá to staré přísloví "podle sebe soudím tebe", protože naše vláda by nikdy nic takového neudělala. Naše vláda zvýšila důchody nejvíce v historii této země. To je fakt. Zvyšovat důchody budeme i nadále, žádné ohrožení seniorů nehrozí. K valorizaci dochází u lednových důchodů a pravděpodobně dojde k další valorizaci v průběhu roku. Můžeme ujistit seniory, že důchody se budou i nadále zvyšovat, porostou a budeme jim pomáhat se zvládnutím inflace. Mimochodem, inflace. Meziroční růst prosincové inflace je nulový. Reforma se žádným způsobem nedotkne stávajících důchodců, ani těch, kteří půjdou do důchodu v nejbližších letech. Ano, vláda chce snižovat výdaje. Povedlo se nám to již v loňském roce, kde jsme oproti původnímu předpokladu snížili výdaje o 68 miliard korun. Přitom jsme zvyšovali důchody a pomáhali občanům s cenami energií. A tak bych mohl pokračovat. A já to takto dělám v rámci politického střetu, považuji to za správné a vy samozřejmě máte možnost šířit dezinformace, jaké chcete. Jen mě mrzí, že se k tomu jako ústavní činitelé snižujete. Česká republika se v indexu hodnotícím úroveň svobody tisku celosvětově umístila na 20. místě, což je proti roku 2021 zlepšení, velmi výrazné zlepšení, tam jsme byli na 40. místě ze 180 hodnocení.
Ptám se, jestli pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Váš čas, pane poslanče.
Pane premiére, vám nepříjemné informace nejsou dezinformace. Za druhé si sám sáhněte do svědomí, na kolik mých otázek jste teď odpověděl. Co těch 50 milionů pro neziskovky? Co 50 milionů na nakoupení veřejného prostoru? A ten Honásek tvrdí, že vznikají jednotlivá oddělení na jednotlivých ministerstvech a KRIT chrlí svoje materiály. A podle sebe soudím tebe? Je to vtip, nebo je to na demisi vlády, pane premiére?
Pan premiér má zájem o odpověď. Pane premiére, vaše dvě minuty.
To je prostě lež a jako takovou je to potřeba nazvat, s kdybyste tady vystoupil ještě desetkrát, tak to nezměníte. A to je právě ten problém. Tady nejde o mně nepříjemné názory. Tady jde prostě o šíření nepravdy a to je něco, proti čemu máme právo se ohradit. A ještě k vaší argumentaci. Já na to jenom poukážu. Žádné opatření, které by tomuto zamezovalo a bránilo, se prostě nechystá. K vašim otázkám: ano, my připravujeme některé dokumenty, které vycházejí z akčního plánu, který byl schválen vaší vládou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Z členů vlády se omlouvají. Nyní otevírám první bod a tím je bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Farhan, prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, já si dovoluji dnes předložit písemnou interpelaci, kterou jsem už avizoval před několika měsíci. Bohužel se na ni nedostalo, a proto se na ni dostáváme dnes. Týkala se čekací dob pro české pacienty. V odpovědi na mou písemnou interpelaci stojí černé na bílém: "Ministerstvo zdravotnictví nevyhodnocuje čekací doby. Povinnost hlášení čekací dob na Ministerstvo zdravotnictví není stanoveno." Dále ministerstvo rozvádí, že to mají dělat zdravotní pojišťovny, Ústav zdravotnických informací a statistiky a že věcí zkracování čekacích dob na operace pro české pacienty se nehodlá v budoucnu zabývat. Takže, pane ministře, dovoluji se vás zeptat na plénu Poslanecké sněmovny: Hodláte i nadále setrvat na svém stanovisku, že jsou vám čekací doby na operace pro pacienty lhostejné, že je dále nebudete sledovat, že je dále nebudete vyhodnocovat, že nehodláte sledovat, jak ty čekací doby jsou dlouhé?
Krátká reakce. Prosím o nějakou míru sebereflexe, protože já mám tady v mobilu ty slavné plakáty s Babišem: "Budu bránit komunisty až do roztrhání těla. Volte SPOLU." Z důvodu zahlcení podstatnějšími otázkami se nedá čekat, že by jej masově tlačily, ale nelze vyloučit, že jej zneužijí noviny a televize vlastněné nebo blízké hnutí ANO a také dezinformační scéna." Opravdu nepovažujete něco takového, že je to přes čáru, že to je za čárou? Je to z materiálu KRITu, který se jmenuje Nárůst nelegální migrace přes ČR - komunikační doporučení. Tak by mě jenom zajímalo, kdo to vymyslel, co to stálo a jestli je to teda ten nový národní pták?
V současné době Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí má podobné útvary, které se strategické komunikaci věnují. Nic jiného není oddělení KRIT. Občas se objevují právě v dezinfoscéně nějaké představy o tom, že je to nějaké celé jedno patro Ministerstva vnitra, nějaká jednotka vybavená snad i palnými zbraněmi. Není to tak, je to pět lidí. Jejich původní profese - jsou vzděláni v oblasti sociologie, jsou to marketéři, bývalý novinář, jsou to lidé, kteří mají odbornost právě v komunikačních dovednostech. Co se ještě týká například toho slovenského případu, my si dokonce v tom zákoně ani neuzurpujeme právo, aby Ministerstvo vnitra bylo tím, kdo bude rozhodovat, a samozřejmě přezkoumatelně, o vypínání nějakých webů. Na Slovensku je to obdoba NBÚ - Rada pre mediálne služby. Funguje to tam dlouhodobě a takový zákon funguje jenom pro případ ohrožení národní bezpečnosti. Znak jsem nedělal, opravdu nevím, kdo ho dělal. Ale je tady: "Nebát se a nenaletět." Tak ten pták s tím létáním a nalétnutím asi nějak souvisí.
Dobrý den. Nejedná se o ministerstvo, jsem předsedkyní Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V tuto chvíli asi jedna z nejpalčivějších otázek je rozpočet, tak bych začala touto otázkou. Mám samozřejmě odpovědi i na ty ostatní, ale možná budeme pokračovat v tom dialogu někdy příště. Jeden z těch akcentů je, a tam to navazuje vlastně na memorandum, které připravovala ještě vaše vláda, a to je posílení institucionální podpory. Žádostí je potřeba napsat desetinásobek mnohdy při té úspěšnosti, a tak rozumím tomu, že je potřeba posílit institucionální podporu. Budu o to usilovat v dalším rozpočtu, aby to dalo vyšší stabilitu přes DKRVO pro výzkumné organizace. To se nepodařilo žel ani za předchozích vlád. Zatím myslím si, že musíme posílit i my, aby toto bylo významným faktorem. Takže co pro mě bude důležité? Bude to posílení institucionální podpory. Budu se snažit navazovat na to memorandum. Bude to otázka transferu, posílení transferu a posílení excelence. Určitě těch bodů by byla celá řada, ale toto považuji za důležité.
Věřím, že jste se v nějaké formě o to snažili i vy. Není to přece něco, co se jednou schválí, a nereaguje to žádným způsobem na podmínky. Ten rozpočet se snažíme všichni dělat tak, aby odpovídal potřebám země, odpovídal tomu, co potřebují občané, co potřebují podnikatelé, co potřebuje veřejná správa. Je to o 17 miliard méně, než byl původní předpoklad bez války a bez všech těch faktorů na loňský rok, se kterým přišla vláda Andreje Babiše. Takže určitá nejistota, a to já přiznávám, v tom rozpočtu je, a myslím, že to není nic překvapivého a nic divného.
Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.
Pane premiére, já to zkusím jinak. To jsou jasné věci mandatorního charakteru, které dopředu znáte. Takže prosím, ta míra nejistoty, o které mluvíte, jsou desítky, téměř stovky miliard. Prosím, takhle se skutečně nerozpočtuje.
My předpokládáme, že inflace bude v příštím roce generovat další mimořádné výdaje v čele s vyššími důchody, sociálními dávkami, zastropování cen elektřiny a plynu a další věci.
Nyní je na řadě pan poslanec Babka a připraví se pan poslanec Černý. Pane poslanče, máte prostor.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
Dovolte mi ji tedy vám položit a týká se přijímání vaší pětikoaliční novely o České televizi a Českém rozhlase. A zároveň, jak jsem zmínil, vás prosím o přímou odpověď na konkrétní otázku, jelikož tuším, že byste mi v následujících pěti minutách rád sdělil, co všechno je obsahem této novely a že rozdělením volby mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát plníte své programové prohlášení. To samozřejmě víme. Má otázka ale směřuje k tomu, na co jsem upozorňoval jak při prvním, tak při druhém čtení zákona, tedy že tento zákon účelově přijímáte ve chvíli, kdy má být volen generální ředitel České televize. Rada České televize včera schválila harmonogram této volby a výběrové řízení na generálního ředitele začne 14. února. Opravdu vám to nepřijde účelové?
Já nejdříve technicky. Víte, že spolu v mnoha věcech nesouhlasíme, ale na interpelace chodím. Dneska tady musím být pouze hodinu, takže co stihnu, to stihnu, na ostatní odpovím písemně, po 17. hodině už jsem omluven. Chápu, že ty dvě minuty jsou krátká doba, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. Mně se systém interpelací jako opozičnímu poslanci také nelíbil. Vy jste během své interpelace dal nějaký popis situace. Já v téhle chvíli úplně nevím, na co mám odpovídat, když nikde nebyla věta tázací. Ale dovolte mi tedy, abych sám dovozoval nějakou odpověď a budu reagovat věcně na to, co jste tady ve svém příspěvku pronesl. Ten zákon neobsahuje žádnou podporu pro neziskový sektor a bavíte se o dvou věcech, které nejsou totožné. Je tady nějaký plán, akční plán, který předkládá vládní zmocněnec pan Klíma, nikoliv rezort Ministerstva vnitra. Ten zákon ještě nikdo nikdy neviděl. Jestli vy ano, tak to jste asi na tom lépe než já, protože on probíhá nějakým připomínkovým řízením, a ještě ani ne tím oficiálním. Teď se shromažďuje nějaká báze připomínek a ten zákon ještě vůbec neexistuje. Uveďte mi jeden dva tři příklady, prosím. Ptáte se ministra vnitra. Kde my jsme přišli s nějakou cenzurou? My jsme něco někde vymazali, my jsme něco zakázali, my jsme někoho nějakým způsobem hnali k odpovědnosti? To vůbec není věc vnitra. To je úplně všechno, nic víc dělat nebude. Prostě jsou mezi námi lháři, to je normální, na to jsme za dějiny zvyklí, to tady bude furt. Tohle se týká národní bezpečnosti a ohrožení skupiny osob. Tam může patřit třeba i poslanecký klub SPD.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec chce zjevně doplňující otázku.
Děkuji, pane ministře, za odpověď.
Děkuji.
Jasná a férová otázka, na kterou přijde jasná a férová odpověď. Nezabývá! Ještě dodávám, že dokonce v tom zákonu nejsou ani žádné postihy. Zaplať pánbůh, Ministerstvo vnitra už teď nikoho netrestá.
Táži se vás tedy za tyto občany České republiky, pane premiére, proč jste neměli jako vláda o toto navržené řešení této české firmy zájem? Děkuji za jasnou odpověď.
Vážený pane poslanče, děkuji za vaši otázku, a k tomu mohu jenom říct, že jsme této nabídky nevyužili, protože nebyla výhodná. Chci ale jasně říct, že vláda udělala přece jiné kroky a jiná opatření, která vedou k tomu, že lidé, firmy i veřejné instituce mají garantováno to, že ceny energií nepřekročí určitou výši. Pomohli jsme také s cenami energií, a to nebylo vůbec jednoduché najít ten správný mechanismus, který je v souladu s našimi právními předpisy a také s evropským právem. Takže udělali jsme - a to nemluvím o krocích, které jsme udělali pro to, abychom vůbec té energie měli dostatek, protože to, že máme dnes dostatek plynu, to není automatické. To je dáno i kroky, které dělala naše vláda včas, dělali jsme je už na jaře.
Děkuji za dodržení času.
Dobře, děkuji, pane premiére. Děkuji vám opět za vyhýbavou odpověď. Tak já se vás zeptám tedy napřímo.
Také děkuji za dodržení času a nyní prostor pro odpověď pana premiéra.
Já jsem k tomu připraven a moji kolegové z vlády určitě také, ale skutečně kompetentně. Takže ano, ta nabídka prostě v tomto směru výhodná nebyla. Je to dobře, ale je úkolem státu a vlády, aby spočítala dopady, spočítala všechny vedlejší náklady, zvážila všechna rizika a výhody, které se s tím pojí, a pak se rozhodla. My jsme toto všechno udělali a ukázalo se, že jiné cesty, které jsem tu popsal, vedou k tomu, že dnes občané, firmy , všichni, mají garantováno to, že ceny nepřekročí určitý strop.
Děkuji a nyní je na řadě pan poslanec Koten. Upozorňuji, že do 16 hodin lze podat, takže ještě prostor je.
Děkuji.
Děkuji, pane ministře. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Zaznamenala jsem návrh pana poslance Farhana na to, aby Sněmovna přijala nesouhlasné stanovisko k odpovědi na interpelaci pana ministra Válka. Pan poslanec trvá na tomto návrhu usnesení? Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, tedy vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Projednávání této odpovědi bylo přerušeno 1. prosince 2022 do přítomnosti pana ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, kterého tady vidím, a budeme tedy pokračovat v rozpravě. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.
Navíc hrozí propad kapacit praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, 30 až 40 % je již nyní v důchodovém věku. To je vlastně v té odpovědi. Ministerstvo doposud veřejně nesdělilo, jaké kroky chce činit, aby díky nedostatku personálních kapacit zdravotnických pracovníků neohrozilo zásadním způsobem kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Je to vlastně z vašeho sdělení. Můžu se vás tady, pane ministře - a asi to v tuto chvíli nebudu dělat - mohl bych se ptát po jednotlivých odbornostech, ale to si myslím, že je na delší diskusi. Chtěl bych vás teda, pane ministře, požádat, abyste představil veřejnosti srozumitelnou strategii, jak se Česká republika chce vypořádat s nedostatkem a narůstající potřebou zdravotnických pracovníků. Pro dostupnost a kvalitu péče je z mého pohledu toto nezbytná podmínka. Vnímám, že v loňském roce - možná mi budete oponovat, nebo předpokládám, že mi budete oponovat - se v tom neudálo skoro nic.
Děkuji, pane poslanče. Do rozpravy se přihlásil pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, tady jsem si vzal poznámky, protože je potřeba být co nejvíce konkrétní. A to je totéž v medicíně.